Ale velká voda nás smete a bude jí úplně jedno, jakou jsme měli politickou příslušnost. Co se tedy stane, když nebude nouzový stav dnes prodloužen, od pondělí přestane platit? Bez nouzového stavu, podle expertiz, které mám k dispozici, se otevřou obchody, služby, muzea, galerie, výstavy, možná i posilovny a bazény. Nebude omezeno shromažďování osob. Vypadá to velmi hezky, v principu se na to určitě všichni těšíme. Nicméně jestli to bude znamenat, že polevíme v dodržování opatření, tak během krátké doby - a podle našich odhadů zhruba dva týdny - se situace, která je nyní například v Karlovarském a Hradeckém kraji, nejspíše rozšíří na celou zemi. Postupně se naplní většina našich nemocnic tak, že nebudou moct přijímat žádné pacienty.
Podívejte se, Rakušáci otvírají školy za čísel, kterých ještě v tuto chvíli zdaleka nedosahujeme. Takže je tu čas na připravení návratových scénářů, které určitě uvítá každý z vás. Já chci říct jednu důležitou věc, která tady zazněla. Zaznělo tady, že když se zruší nouzový stav, otevřou se školy. Ne, školy podle judikátu mohou zůstat zavřené i bez nouzového stavu. Cestou k otevření škol je testování. Pro rychlý nákup testů, pro zajištění logistiky přes Integrovaný záchranný systém je klíčové, abychom měli k dispozici nouzový stav. Tedy zrušení nouzového stavu, přestože si to levá část myslí a říkala to tady u pultíku, neznamená návrat dětí do škol, ale jeho oddálení.
Tak, já vám děkuji, pane ministře. Pane poslanče Volný, já vás prosím, žádám, abyste si nasadil roušku. My spolu budeme diskutovat když tak na mikrofon, nechte mě prosím dokončit. Já mám pro vás špatnou zprávu. Takže, prosím, hovořte.
Děkuji, že jste pochopili, že v právu jsem tady já a vy ne. Vy nemáte pravdu, pravda byla na mé straně a vám nezbylo nic jiného, než se podle toho zachovat. Protože všichni tady pracují dle pokynů z vyššího centra, z centra, které pro ně má větší váhu a pro jejich rozhodování je důležitější než vůle občanů České republiky. Zatímco my jsme vycházeli z těchto odborných stanovisek profesionálů ve svém oboru, mnohdy tak špičkových, že nám je závidí celý svět, anebo lidí, kteří dostávali Čestné uznání Mensy ještě za rok 2020, tak vládní ministři a poslanci pořádali tajné párty, premiér není v karanténě, přestože by měl být, protože i přes očkování může být infekční, a ministr Blatný šíří jednu dezinformaci za druhou. Já začnu od pana profesora Berana, který zjišťoval, jaké osoby vytvářely systém PES. Protiepidemický systém, který byl představen veřejnosti 13. listopadu, vytvářelo široké portfolio odborníků: čtyři inženýři, čtyři magistři a pět doktorů přírodních věd. Tedy nikdo z nich není lékařem, natož epidemiologem, píše profesor Beran. Protože se mu to zdálo podivné, vyhledal si v databázi publikační aktivitu autorů a čekalo ho nemilé překvapení. Nikdo z autorů systému PES nemá vůbec žádné lékařské vzdělání a nikdy se nezabýval infekčními nemocemi. Pojďme si tedy říct, jakou kvalifikaci má jeden z jeho největších kritiků, Jan Kulvejt. Pan profesor k tomu uvádí: Jen velmi nerad se vyjadřuji k tomu, co o mně napsal někdo, koho neznám, nevím, jak vypadá, nikdy jsem s ním nemluvil. V medicíně se neposuzuje dosah toho nebo onoho experta podle toho, na jaké univerzitě studoval, ale především dle počtu zahraničních publikací a dle toho, kolik dalších expertů ho v jeho oboru citovalo. Ta opět uvádí, že paměťová imunita chrání po prodělání covidu nejméně rok. Paní docentka je přesvědčená o tom, že pacienti, kteří prodělali covid, jsou imunní rok, rok a půl, možná i déle.
Šestý krok. Sedmý krok. V součinnosti s rodičovskými iniciativami připravovat šetrné a citlivé testování, uskutečnit podpůrnou a informační kampaň mezi rodiči, dětmi a studenty. Připravit řešení vzdělávání pro ty děti, které se testovat nemohou. Zajistit ostrou fázi testování dětí, žáků a studentů ve školách. Testy musí být vyhodnoceny okamžitě a výsledky mohou být zpracovány v již nyní existujících systémech a databázích. Obsah vzdělávání u devátých tříd základních škol a u závěrečných ročníků středních škol a učňovských zařízení zaměřit na klíčové vzdělávací oblasti pro následnou praxi či pro pokračování ve studiu na vysoké škole, což se přirozeně kryje s předměty, ze kterých učni a studenti skládají závěrečné či maturitní zkoušky. Umožnit školám pracovat s počty hodin a s dotací jednotlivých předmětů. posílení neformálního vzdělávání s pomocí školních družin, středisek mládeže, mládežnických organizací a sportovních klubů; zajištění mimořádných škol v přírodě či letních vzdělávacích kempů; Zajistit pro výše zmíněné kroky finanční krytí: hodiny navíc, nadúvazky, odpolední, víkendové vyučování, praxe a další. Další krok: kurzy na vysokých školách zaměřené na dorovnání znalostí. To znamená, zvyšuje se počet neúspěšných studentů a studentek, kteří vysokou školu nezvládnou a odcházejí. Finančně a organizačně podpořit případné úpravy semestru. Řada těchto opatření může mít příznivý sekundární ekonomický efekt, především ale je třeba učinit maximum pro zabránění neúspěchu dětí a případné vyšší nezaměstnanosti generace. Třináctý krok. Zajistit skutečné přednostní očkování pedagogických i nepedagogických pracovníků, dobrovolné, ve školství od mateřských škol až po vysoké školy včetně základních uměleckých škol, speciálních škol a dalších zařízení. Cílem je nejen ochrana zdraví pracovníků a bezpečnost práce, ale splnění jedné ze základních podmínek pro bezpečné znovuotevření a zpřístupnění škol. Volají po tom speciální školy, různé specifické potřeby dětí a nadání dětí vyžadují různé přístupy, i střední školy. A poslední, patnáctý krok. Je konzultován se všemi klíčovými aktéry - jak učiteli, tak řediteli, rodiči i studenty - a každý z nich tam nachází část svého stanoviska a názoru. Věřím, kolegové a kolegyně, že jako Poslanecká sněmovna zajistíme naplnění těchto kroků a pomůžeme z hlediska změn a jednotlivých pravidel včetně zákonů, tak jak jsem to zmiňovala, k tomu, aby se naše děti mohly co nejrychleji vrátit k normálnímu vzdělávání, obnovili jsme vzdělávání ve školách, znovu jsme se mohli nadechnout a učinili jsme tak bezpečně.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já se přiznám, že po vystoupení pana kolegy ministra Zaorálka trošku změním koncept svého vystoupení. Žádáme, aby vláda podpořila chování lidí i finanční motivací, aby nenechávala lidi padat do brutálního propadu příjmů, rodiče, samoživitele, živnostníky. Pojďte jednat o tom, jak tu situaci budeme řešit. V neděli dopoledne jsem o to požádal e-mailem premiéra já. Smysl mně to dává za účasti všech předsedů stran. Bohužel. Dovolím si tady vzít přímo některé části toho zákona.
Já jsem řekl ano, uděláme vládu, vláda se zaváže vůči opozici, že přijmeme konkrétní závazky ve třech blocích. jeden tady z kolegů mi říkal, že to mám řešit, že to mám přečíst. To je zákon, který předkládá Ministerstvo zdravotnictví, a ano, už asi měl být dávno připraven. Jsme schopni tyhle návrhy řešit v rámci rozpočtu. Tak já jsem řekl: fajn, tak uděláme usnesení vlády.
Podle Grubhoffera je účinnost jednotlivých druhů vakcíny odlišná u každého člověka. Je to nepochybně individuální záležitost. Každý z nás je originální bytost. Myslím si však, že obě vakcíny jsou srovnatelně kvalitní, dodal. Stávající vakcíny by na ně totiž v budoucnosti nemusely stačit. Například jihoafrická mutace viru již nyní značně snižuje účinnost očkovací látky od firmy AstraZeneca. Podle imunologa Zdeňka Hela už na nich výrobci pracují. Riziková jihoafrická mutace podle něj zatím do Česka nedorazila. Vzhledem k tomu, že byla již zjištěna například v Tyrolsku, je to však jen otázka času. Podle Hela je riziková tím, že protilátky po prodělání jsou asi desetkrát až třicetkrát nižší a po očkování zhruba šestkrát až osmkrát. Bude třeba přizpůsobit vakcíny, aby působily proti více variantám viru, protože současné vakcíny budou mít sníženou schopnost. V létě nebo na podzim by podle něj bylo třeba začít s přeočkováváním. Mutace jsou pojmenovávané podle místa, kde vědci poprvé sekvenovali gen viru čili stanovili jeho strukturální parametry. Stane se dominantní v řádu několika dnů nebo týdnů, dodal Hel. Lidé se mohou nakazit i za několik sekund. Tak to by mě zajímalo, z jakých údajů a dat čerpal, to by mě fakt opravdu zajímalo. Zatímco kontinentální Evropa řeší tuto mutaci, Britům dělá těžkou hlavu vedle jihoafrické například i brazilská. I ona vzbuzuje obavy, že by mohla způsobovat zrychlení šíření viru nebo být odolnější proti protilátkám. Takže to byly dva články, oba naprosto odlišné. Jeden říká, že bychom se měli vrátit k léčbě. My jsme tady asi před půl rokem říkali, že všechno spěje jen a jen k vakcinaci. Takže za mě, tenkrát jste se nám tady smáli. Píše velmi dobré články. Naše rodina je v názoru na očkování rozdělena. Já a táta jsme proti, byť táta patří věkem mezi ohrožené skupiny. Z toho důvodu vždy předkládám svůj názor na očkování proti koronaviru jako subjektivní. Zpět k tématu. První vakcinace proběhla, myslím, v pohodě. Žádné vedlejší účinky nebo alespoň ne takové, na které by si máma stěžovala. To ji okamžitě totálně sundalo - horečky, zimnice, absolutní únava, malátnost. Nemocnice se bála zcela oprávněně, že pokud lidem řeknou, co je po očkování čeká, tak i zdravotní personál odmítne druhé očkování podstoupit, takže se jim raději nic neřeklo. Teď už asi chápete proč. Jelikož by tímto způsobem došlo k odstavení veškerého zdravotního personálu v republice. Jenom vám chci zprostředkovat validní informace o tom, co vám očkování může přinést." Já zastávám pevný názor, že lidé mají právo znát všechny pozitiva a negativa ohledně očkování, a čím více se cenzurují nevhodné pohledy na očkování, tím více jsem na pozoru. Cenzura přichází vždy v momentu, kdy oficiálně povolený názor nemá šanci obstát před kritickým pohledem a z toho vyplývajících otázek. Kde nejsou otázky, tam nemusí padat odpovědi. A to, co se děje s dětma, to je to nejšílenější, co jsem si myslel, že nikdy nezažiju. Aby děti nemohly chodit do kroužků, aby nemohly zpívat, aby nemohly sportovat, aby jediné, co mohou dělat, bylo sedět doma na zadku, tloustnout a nedělat vůbec nic. A ty děti nám v takovém případě budou hloupnout všechny.
Já vám děkuji. On akorát nesedí v lavici, on tam stojí u dveří.
Pane předsedo, děkuji vám. Pane ministře, pojďme prosím hledat cesty, jak umožnit individuální amatérské sportování, otevření sportovišť a fitek. Původní PES, kdo si na něj ještě vzpomene. Pojďme hledat ty cesty.
Ano, stojíme tady v konfrontaci s tím, že potřebujeme chránit životy lidí. Já si to plně uvědomuji a pro nás, pro KDU-ČSL, je toto velmi důležité. Ale ukázal jsem tady jasně na kompetencích jiných zákonů, že je možné tu situaci od pondělí řešit. Dostal se do situace, kdy ve druhé vlně díky vašim podmínkám neměl nárok ani na korunu kompenzačního bonusu. Vůbec nijak. Zatím vláda těmto lidem není schopna pomoci vůbec nijak. Příběh předsedy retailové asociace, zastupující retaily v obchodních centrech a retailních parcích. Ten jasně poukazuje na to, že dodavatelské řetězce trápí druhotná platební neschopnost. Dotace, které jsou určené českým firmám a podnikatelům, končí v celém rozsahu na účtech nadnárodních firem pronajímatelů a také obchodníkům se kupí obrovské množství sezonního zboží. Ti lidé v průběhu konce listopadu a prosince tomu uvěřili a dali milionové částky do toho, že investovali do zasněžení. A jaká je situace teď? Ve výši poloviny nákladů předchozích let. Jak ti lidé to mají zvládnout? Paní ministryně, uměla byste fungovat a podnikat, kdyby vám jiná vláda řekla: Zaplatíme vám polovinu vašich nákladů z loňských let? Dovolím si ještě další příběh, kdy tady upozorňuje podnikatel, který říká: Před lety jsme zavedli EET, jedeme podle EET, tak proč česká vláda není ochotna odškodňovat na základě dat EET? Bylo by to objektivní, racionální. Jistě to experti na Ministerstvu financí budou vědět spočítat, aby to bylo spravedlivé více než teď, aby to bylo na základě reálné praxe. Pan ministr tady zmiňoval výzvu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. I tady se hovoří o tom, že je potřeba rozhodnout o ekonomické podpoře, která by zbavila lidi existenčních obav z nahlášení rizikových kontaktů a následné karantény. Až dnes se přijal návrh, který to řeší alespoň částečně. Ale my jsme to tady jako opozice říkali před několika měsíci. Firma, která historicky neměla provozovnu, a popisuje tady situaci: "V této situaci nám chce Ministerstvo financí odepřít nárok na kompenzační bonus, který je pro nás jediným příjmem, jelikož na ostatní bonusy nemáme nárok. Nemůžeme čerpat Antivirus, nemáme zaměstnance. Nemůžeme čerpat bonus COVID - Nájemné, nemáme provozovnu, pracujeme od začátku ve vlastních prostorách. Na bonus COVID - Cestovní ruch, Cestovní kanceláře stále ještě čekáme, ale tento bonus je spíše k smíchu. Jsou tady lidé, kteří jsou opravdu zoufalí. Nebudu to číst celé. Můžete si to pročíst, je to vaše. Budu rád, když se k těm věcem postavíte, vaše ministerstvo i vaši kolegové. Znamená to vyšší nárok na to, aby to vláda uměla od pondělí dobře zdůvodnit, a znamená to šanci, že tam, kde míra rizika přenosu COVID-19 není větší než v současných provozech, které jsou otevřené, tak ti lidé tam budou moci začít postupně fungovat. Dává to naději a šanci na postupné otevírání škol. Proč to v Rakousku, proč to v Německu funguje jinak? My žádáme vládu, aby udělala revizi přehodnocení těchto podmínek, aby dávaly logiku, aby byly postaveny na základě dat, aby jim lidé mohli věřit.
Nejdříve pro zápis uvedu na pravou míru jednu informaci.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh.
Děkuji.
Ptám se, kdo je pro? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Ano, je to přesně tak.
Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Já také děkuji všem, kteří podpořili tento návrh zákona.
Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny s prodloužením doby nouzového stavu Prosím, aby kolegové a kolegyně dávali pozor, abychom přesně věděli, jaký bude postup jednání, protože jsme tady měli určité problémy. Tak ještě jednou. Rozprava se koná pouze jedna. Nelze uplatňovat faktické poznámky. V rozpravě může poslanec vystoupit maximálně dvakrát. Zatím takový návrh nemám. Vystoupení osob s přednostním právem není dotčeno. Doprovodná usnesení nejsou vyloučena. Požádám předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, aby přednesl úvodní slovo. Poté dám doplňující úvodní slovo panu ministru zdravotnictví.
Dobrý den ještě jednou. Nouzový stav není výmysl vlády. Kapacita zdravotnických zařízení v některých regionech je na hraně, občas jsou nutné transporty vrtulníky do jiných regionů mimo standardní systém letecké záchranné služby za pomoci vrtulníků armády či policie. Například Asociace českomoravských nemocnic varuje před okamžitým skončením nouzového stavu. Píšou, že by skončila celostátní koordinace činnosti nemocnic a jimi poskytované péče. Státní, krajské, městské i soukromé nemocnice by ji poskytovaly pouze podle pokynů svého zřizovatele nebo majitele. Skončila by organizovaná pomoc armády a možnost povolat do služby v nemocnicích další zdravotníky. Již po řadu měsíců jsou nemocnice na hranici svých možností a některé na pokraji kolapsu. Zásadně by byl postižen nejen systém testování, ale i samotného očkování proti COVID-19, postavený především na nemocnicích a jejich personálních možnostech. Proto se s plnou vážností a znalostí situace obracíme na vládu, aby při jednání o prodloužení nouzového stavu postupovala způsobem umožňujícím dosažení konsenzu, i na poslance, aby takový konsenzus umožnili.
Dokonce si troufám říct, že není vinou ani žádné jiné politické strany, zastoupené v této Poslanecké sněmovně. Ovšem nečekali jsme, že dojde k návratu, který se vůbec netýká toho, co je odpracováno na jiných úsecích, než je úsek Ministerstva obrany. My jsme dlouho uvažovali o tom, jestli máme čelit tomu ataku, který tady byl mediálně spuštěn, že my snad budeme odpovídat za zdraví a životy lidí. Já už jsem řekl na jaře loňského roku při prvním parlamentním jednání o prodloužení tehdy nouzového stavu, na jaře 2020, že v ten moment za ten nouzový stav odpovídá nejen vláda, ale i Poslanecká sněmovna. Uvědomuji si to, že to je naše rozhodnutí, kterým to prodlužujeme. Ale ta činnost nesměřovala k tomu, abychom společně tu odpovědnost nesli. Druhý úkol, o který žádáme vládu, aby na svém nejbližším zasedání projednala a předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o bezpečnosti, protože ten návrh tady, promiňte mi, opravdu leží půl roku. Ale to není naše věc, kde je. Je to věcí vlády a je potřeba, aby ho projednala co nejdříve a předložila nám ho, a abychom ho byť ve stavu legislativní nouze tady projednávali co nejdříve. Za třetí, žádáme ministra zdravotnictví, aby stanovil obecné podmínky pro opatření jednotlivých krajských hygienických stanic k vyhlášení opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ano, byla to hrubá chyba, kterou žádná vláda potom už nenapravila. Za čtvrté, žádáme ministra obrany, aby projednal s náčelníkem Generálního štábu opatření, které může ve své velitelské pravomoci učinit ve prospěch setrvání příslušníků Armády České republiky ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Je to jeho pravomoc. Kolega Ondráček tady dokonce citoval paragrafy zákona.